Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám.
Zdravím vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, kteří zde jste, zdravím pana ministra. Moje interpelace je k takové velmi praktické věci, k něčemu velmi konkrétnímu, a sice možnosti získat řidičské oprávnění, pokud máte určitou diagnózu.
Obce a města mohou díky dotacím řešit svou situaci a připravit se dopředu na možné ohrožení suchem, budovat nové zdroje pitné vody či zkapacitnit stávající, budovat přívody a rozvody vody a tak dále. Na boj se suchem cílí také ministerský program Dešťovka určený jak pro obce, tak pro fyzické osoby. Systém těsnicí stěny je určen pro lokální boj s nedostatkem podzemní vody. Dochází tím k lokálnímu zvýšení hladiny podzemní vody a možnému návratu vody do studní. V únoru 2019 se také opět sejde Národní koalice pro boj se suchem, kterou ministr životního prostředí Richard Brabec založil letos na podzim, aby vyhodnotila stanovené úkoly a navrhla akční plán pro nadcházející měsíce. Kromě toho se pod Národní koalicí pro boj se suchem schází špičkový vědecký tým vedený ČHMÚ, který připravuje konkrétní inovativní projekty pro řešení problémů se suchem.
Jenom pro připomenutí, ono se tady totiž nejedná o jednotlivé selhání, ojedinělé selhání. Dosud není vládou schválen ani věcný záměr tohoto zákona. Před třemi lety oznámil ministr Ťok, že připraví změnu bodového systému. Ministerstvo dopravy nereagovalo vůbec nijak. Podle vyjádření ministra Ťoka se nečekalo, že se do půlky prosince objeví na D1 a Vysočině sníh.
Sama ODS o tom jistě něco ví. Historicky jste měli šest ministrů dopravy plus jednoho nestraníka navrženého ODS a jejich průměrná životnost byla jeden a čtvrt roku. To skutečně nesvědčí o tom, že by ODS disponovala nějakými odborníky na dopravu. Takový moloch jako ŘSD není samozřejmě nic snadného. Za vás stavěl Řebíček.
Jde o praktickou věc týkající se běžného života lidí s určitou ne úplně běžnou, ale také ne zcela výjimečnou potíží.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Prověřoval jsem to. Tento podnět tam zatím v rámci této odborné skupiny nezazněl, takže se jím nezabývala. Funguje to tak, že vyšetření provádí praktický lékař a může si případně vyžádat posudek odborníka, v tomto případě psychiatra nebo klinického psychologa. Přiznám se, že v tomto směru jinak nemám žádné bližší informace.
Je zájem o doplňující otázku?
Děkuji moc za odpověď. Jenom velice stručně. Já chápu, že existují pracovní skupiny. Ale jaký je ten třídicí mechanismus?
Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Bojko na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Rodina Konopkových v osudný den poukazovala opakovaně v nemocnici dle svých dlouholetých zkušeností během péče o hospitalizovaného těžce nemocného na problémy při zvoleném léčebném postupu. Po úmrtí došlo navíc k velmi politováníhodné situaci. Rodina Konopkových byla vykázána od mrtvého člena rodiny z nemocnice nejprve ochrankou a posléze také místními příslušníky státní policie. Rodině Konopkových zkrátka nebylo umožněno důstojné rozloučení se zemřelým a není mi známo, že by jí byla poskytnuta odborná, citlivá duševní a ostatně také duchovní pomoc v dané těžké životní situaci. Pokud se stala chyba, tak prosím poskytněte rodině Konopkových náležitou omluvu včetně včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému.
Pan ministr odpoví.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, úvodem mi dovolte vyjádřit soustrast nad úmrtím pana Lumíra Konopky. My kontrolujeme nemocnice, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví.
Takže já se budu muset panu Babiši, panu premiérovi, přihlásit opět a dojde na mě dejme tomu za půl roku.
Já vám děkuji i za ten podnět. Koneckonců je to ke zvážení, zda neupravit nějakým způsobem jednací řád.
Děkuji. Bohužel ta avizovaná dohoda předsedů klubů, jak chápu, nebyla dodržena.
Děkuji. Já s vámi souhlasím, i pan předseda Faltýnek byl toho názoru, že bychom mohli pokračovat.
Já si vás, pane předsedo, dovoluji zdvořile požádat o to, jestli skutečně vy byste nebyl ten, kdo začne - svolá nějaký orgán, minimálně předsedy poslaneckých klubů nebo zástupce klubů, kteří se budou zabývat změnou interpelací. Ale dovolím si za těch osm a půl roku, co jsem v parlamentu, tvrdit, že teď je to skutečně jedna z nejtristnějších situací. A já si myslím, že tímto způsobem se Poslanecká sněmovna a my jako poslanci znevažujeme hlavně vůči voličům. Protože představte si, že každému z nás chodí různé podněty od voličů a vy se snažíte tomu voliči pomoct, interpelujete toho ministra a pak se stane to, co třeba kolegovi Valentovi, že vy tu odpověď přinesete od toho ministra možná za půl roku. Tak to není pro toho voliče, který má problém, příliš důvěryhodné.
Budu se těšit na vaši podporu, pane poslanče, až předložím svůj návrh.
Nebo jste myslel ten zákon o veřejných zakázkách, který před dvěma lety zpracovala Karla Šlechtová a schválila ho vláda, které jste byl, pane premiére, tehdy vicepremiérem? A mám tomu rozumět tak, že chystáte nový zákon o veřejných zakázkách? Nebo jak vlastně vašim slovům rozumět?
Děkuji za přesné dodržení času. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.
A to je stávající situace. Ale to dědictví, které my jsme vlastně zdědili po vás, tak to se nedá jenom tak lehce změnit. My teď pracujeme hlavně na stavebním zákonu, který by měl de facto zásadním způsobem změnit a zrychlit čas výstavby. Ano. A ty zákony? My nebudeme věčně ve vládě. Myslím, že na to jsou čísla, co se všechno děje. A máme jasný plán. Všechno jste mohli postavit. Od revoluce do vstupu Evropské unie, do vzniku krajů všechno mohlo být postaveno. Bohužel není. My se to snažíme, ale jsme v jiné struktuře státu a samosprávy.
Nyní bude interpelovat pan poslanec Martin Kupka ve věci varování Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal v pondělí varování, podle kterého používání softwaru a hardwaru společnosti Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou. Vy jste následně odpověděl veřejnosti, že úřad toto varování naprosto nezvládl. A ptám se na to i v té souvislosti, že dnes Senát České republiky přijal usnesení, ve kterém vyzývá všechny ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovaných bezpečnostními službami a podobnými institucemi v České republice. Já Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost za relevantní a vážený úřad beru a chtěl bych tedy vědět, jakým způsobem se ve skutečnosti vláda České republiky s tímto varováním vypořádá. Čili je to přesně tímto způsobem definováno.
A NÚKIB nám řekl, že používání těchto prostředků má představovat bezpečnostní hrozbu, přičemž k tomuto závěru došel NÚKIB na základě vlastních poznatků a poznatků bezpečnostních partnerů. Hlavní problém dle NÚKIBu je spatřován v právním a politickém prostředí Čínské lidové republiky, ve které tyto společnosti primárně působí. My jsme na vládě probírali konsekvence tohoto rozhodnutí, u nichž nám chyběla komplexní právní analýza a stanovení dalšího postupu pro subjekty, které se tímto varováním ze zákona musejí řídit. A v podstatě to dostal za úkol dopracovat místo toho, aby to měl vypracováno dopředu. A samozřejmě přišel na vládu a varování už bylo venku, takže to nebylo ani o nás. My jsme nic nerozhodovali. Dotkne se to primárně kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a poskytovatelů základních služeb, tedy subjektů, na které dopadl zákon o kybernetické bezpečnosti. Dotkne se primárně kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a poskytovatelů základních služeb, tedy subjektů, na které dopadl zákon o kybernetické bezpečnosti. Od úřadu jsme se nedozvěděli, jak mají jednotlivá ministerstva postupovat. Bezpečnostní opatření definuje vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Obecně lze riziko definovat jako možnost či pravděpodobnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti aktiva a způsobí škodu. Otázka zní: Jak se varování projeví u budoucích ICT dodávek? Jasně.
K vašim dalším otázkám se vyjádříme písemně.
Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.
Jedná se o korupční kolotoč mezi politickou stranou SPOZ, kancléřem Mynářem a podnikatelem Pechanem. Pan Pechan skrze zaměstnance svých firem daruje peníze straně SPOZ a zpětně získává lukrativní zakázky na Pražském hradě. Jejich cílem jsou daňové úniky. Naposledy například při poslední prezidentské kampani Miloše Zemana. Vážený pane ministře, jelikož váš resort v gesci věci politických stran má na starosti, zajímalo by mě, jak se na tyto kauzy spojené s dvorní stranou hlavy státu díváte. Nezvažujete kvůli nim změnu příslušné legislativy? Jak se jako člen vlády díváte na to, že v Kanceláři prezidenta republiky patrně dochází k účelovému předražování veřejných zakázek, jak bylo odhaleno tento týden? Patrně nelze prokázat, že tyto prostředky mají jít na financování politických aktivit. I tak jde o nesmírně závažné jednání.
Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.
To je skvělé, to jsem ráda, že mohu mít poslední interpelaci dnešního dne. Zdravím nikoliv pozůstalé, ale vás všechny, kteří jste zde v sále. A ty vyřazené spisy se pak nemohou postupovat, dávat dál na jiný OSPOD podle trvalého pobytu dítěte. To znamená, že se vlastně ten spis musí vyžádat z archívu, a jestli je ta rodina přestěhovaná, takže se změní trvalý pobyt dítěte, tak už se nemůže se spisem manipulovat mimo úřad. Čili takové spisy lze nejvýše zapůjčit. Tohle zapůjčování není blíže upraveno a je to prostě z metodického pohledu velmi složité.
Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetího čtení. Děkuji a přeji vám pěkný zbytek dne.
My nechceme zpátky vracet - ale ono to dneska už naštěstí podle rozpočtových pravidel není možné, ale možná si pamatujete někteří, kteří tady sedíte dlouho, co to bylo porcování medvěda. To už se nesmí nikdy vrátit. To už ani dneska se vrátit nemůže, protože máme rozpočtová pravidla. A pořád tady prostě bude něco, co se dalo historicky dohromady a co obsahuje reálné projekty. A o tom všem bude jednat Rada pro investování a bude se o tom bavit s Asociací krajů a s dalšími zástupci. Tak o tom je to celé.
Děkuji.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom doplnil, že to není poprvé, co se dává dohromady jakýsi investiční plán. Část z nich je samozřejmě splněna, část se ještě nepodařilo udělat. Takže není to tak, že by tato vláda byla první, která by něco do budoucna plánovala. Myslím, že je dobré tu kontinuitu také ctít a využít už investované energie, která už dneska třeba právě v těchto projektech je. Ten projektový plán, investiční plán se přeci netvořil tím, co kde vláda viděla, ale co do toho obce dodaly. A ony už takto dodávaly projekty před deseti lety.
Ještě se hlásí paní poslankyně.
Paní ministryně, hovořila jste o tom, že tady existoval kdysi jakýsi medvěd, že některé obce byly pozlacené. A to si myslím, že není ten správný způsob. Pokud něco zbude, tak to dejte krajům, protože ty kraje si mapují své prostředí od začátku, znají ty potřeby. Takže myslím si, že ta poznámka o medvědovi je vlastně pravdivá. Protože to bude takový opravdu obrovský národní medvěd.
Já bych chtěl skutečně požádat paní ministryni o odpověď na to, kde se vezme těch 300 mld. korun ročně. Takže moje jednoduchá otázka: Kolik projektů ze 17 tis. příští rok bude realizováno? A jak dokážete zajistit ročně 300 mld. korun na investice?
Když jsem tady ukazovala graf, že musíme porovnávat skutek se skutkem, plán s plánem. Já jsem jasně řekla, že v lednu začne působit Rada pro investování. Ta bude posuzovat Národní investiční plán a toto všechno bude zasazeno do dvou procesů. Proces sjednávání státního rozpočtu na rok 2020 a výdajové rámce. A druhý proces, vyjednávání o víceletém finančním rámci, které také startuje a vlastně bude pokračovat až po evropských volbách, protože Evropská komise ambici dojednat ho do voleb vzdala. A toto jsou všechno zdroje, ze kterých to bude financováno.
V té době se tento investor jmenoval LMN Holding při registraci na antilském Curacao a byl považován za holandskou firmu. A proto se jeho investice do ekologie opožďovaly za dohodnutým harmonogramem. Od počátku si také minoritní akcionáři stěžovali, že firma nevyplácí dividendy, ačkoliv má zisk a poskytuje půjčky uvnitř skupiny za nižších úroků, než je obvyklé. Takže to jen abychom si vzpomněli, jak se tady hospodařilo. Co se týká toho dotazu. Potom jsem jednal osobně s paní komisařkou, jednal jsem i s tím zájemcem, takže tomu věnujeme.
Děkuji. Prosím.
Pouze krátce. Samozřejmě zájem mám o konzultace, protože mě ten vývoj zajímá. Ale konkrétní otázka, jestli ta odpověď paní komisařky vás uspokojila?
Prosím.
Oni si to napsali a myslím si, že ten její tým je profesionální, rozumí tomu. A myslím si, že paní komisařka byla ráda za to setkání.
Vážený pane premiére, vážení páni ministři, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký den. Víte, já pocházím z královského města Slaný. A Slánsko patří k nejsušším oblastem v České republice. Navíc je to spolu s Litoměřickem takový zemědělský region. A já dostávám stále více dotazů od našich občanů, a nejsou to jenom zemědělci, které se týkají právě úbytku vody v krajině. To je problém, o kterém víme už mnoho let. Netýká se jenom zemědělské výroby nebo lesního hospodářství. Mě by tedy zajímalo, jaká opatření podniká a jaká bude podnikat vláda v tomto smyslu.
Jednou z klíčových priorit naší vlády je řešení problému sucha, který se bohužel v letošním roce opět prohloubil, a musíme být připraveni na jeho možné další zhoršení v dalších letech. Vláda dále zesílí dosavadní snahy, které prosazuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Bude pokračovat i úspěšný program Dešťovka pro občany, kdy podpoříme další tisíce projektů na lepší hospodaření se srážkovou odpadní vodou v domácnostech. Podobný program máme i pro obce, které se s naší pomocí mohou vytvořit systémy hospodaření s dešťovou vodou a zlepšit tak kvalitu života svých obyvatel. V příštím roce bude také Parlamentu předložena novela vodního zákona, která umožní státu operativně reagovat na nebezpečí sucha včetně zvýšení potřebných kompetencí.
Prosím, máte slovo.
Za to jsem velmi ráda. Já třeba se snažím těmito otázkami.
Bezesporu nějaká metodická podpora do budoucna je možná. To je věc, která je možná na trošku delší běh, ale určitě na tom budeme pracovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mám zásadní podezření, že zde dochází ke stavu, že díky soukromému vlastnictví nemocnice, která je v majetku zaměstnavatele postižených horníků, se vydávají posudky, které neodpovídají reálnému zdravotnímu stavu jednotlivých zaměstnanců. Mám konkrétní případ pana Kryštofíka, báňského záchranáře, který utrpěl pracovní úraz v dole, ale byl propuštěn na všeobecnou chorobu blíže nespecifikovanou. Mám k dispozici i jména lékařů. Postiženým horníkům jsou odebírány renty, jsou propouštěni na všeobecné choroby, i když mají zdraví zničené prací v dole nebo jsou ohroženi chorobou z povolání. Jediné, co můžete, je bránit se soudní cestou, což je nákladné a časově i psychicky náročné. A právníci KHN počítají s tím, že spousta zaměstnanců OKD tento finanční a psychický tlak už nevydrží. Je opravdu hrozné, že pracovník, který si zničí zdraví v dole, je propuštěn, aniž by byl adekvátně finančně odměněn a měl v takových případech šanci vůbec nějakého dovolání. Tyto informace mohu doložit na vyžádání. Můj dotaz zní, co se s tím dá dělat, pane ministře, aby bylo zajištěno, že posudky budou vydávány skutečně objektivně a nezaujatě.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Dámy a pánové, vážený pane poslanče, velmi těžko se na to takto reaguje. Musel bych samozřejmě znát ten konkrétní případ. Takže v zákoně ty povinnosti jsou. Ano, možné je samozřejmě všechno.
Je zájem o doplňující otázku?
Já bych chtěl k tomu hlavně říci, že pan Kryštofík mi tu dokumentaci předal kompletně se vším.
Dobré odpoledne. Nyní se posuneme dále. Připraví se poslanec Lukáš Bartoň. Já také děkuji a prosím pane premiéra o odpověď.
Ty investiční pobídky, samozřejmě to má všechno nějakou historii. Hlavním záměrem navrhované právní úpravy je omezit širokou dostupnost investičních pobídek a poskytovat je pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Podporovány by měly být zejména kvalitní projekty s vysokou přidanou hodnotou, které budou doprovázeny tvorbou kvalifikovaných pracovních míst a které zajistí podpořené provozovně předem stanovenou mzdovou úroveň. To je ta strategie našeho hospodářství - věda, výzkum, finální výroba. Nicméně při současné míře zaměstnanosti navrhujeme i v těchto regionech omezit poskytování finančních příspěvků na pracovní místa ve výrobě z důvodu omezení negativního vlivu na přetahování zaměstnanců. Cílem vládního návrhu zákona je také více podporovat české firmy.